Nezachrání přece nic. Když bude smlouva uzavřena nevýhodně, tak do toho bude jenom smutně koukat. Registru smluv jde o to, aby se ukázalo, že stát je v našich podmínkách, dámy a pánové, špatným hospodářem. A jsme u jádra problému. Příklad první. Argument pro zavedení registru smluv je, že stát je špatný hospodář. Stát sám o sobě ale není ani špatným ani dobrým hospodářem. Výsledek, který označujeme právě pojmem špatný hospodář, je především důsledkem nevhodně, neúčinně, nesprávně nebo špatně nastavených regulí, tedy primárně zákonů. Děkuji za zjednání klidu. Důsledkem takového chování je neefektivnost, neúčelnost a nehospodárnost nakládání s veřejnými zdroji. Myšlenka, že registr smluv toto změní, je naprostá iluze. Ostatně to ukáže další vývoj, zdali to tak bude, nebo ne. A tyto dva zákony v praxi vyžadovat. Zákon o registru smluv řeší jen dílčí problém. Řešit nebo léčit je třeba celý systém. Je to jako s nemocí. Až odstranění příčiny vyřeší problém. Buďme tedy dobrými lékaři i v našem případě. Samotný registr smluv to nevyřeší. Uzdravme systém jako celek. Registr smluv může být jen jedním z dílčích nástrojů, ale vůbec by ho nebylo třeba, kdybychom měli plně funkční klíčové zákony, právě zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o kontrole veřejných financí, dále zákon o majetku, rozpočtová pravidla a mnoho dalších. Všude v těchto zákonech jsou díry a v nových se díry vyrábějí. Jak je tedy, dámy a pánové, z příkladu patrno, tak registr smluv nic neuzdravuje a je pouze dílčím nástrojem pro kontrolu nakládání s veřejnými penězi nebo statky. Příklad druhý, již zde zmiňovaný Budvar. Zároveň přináší do státního rozpočtu nemalé finanční prostředky. Myšlenkový experiment spočívá v následující věci. Hned jak bude smlouva v registru smluv uveřejněna, tak do ní bude moci nahlížet kdokoli. Tedy i dravá konkurence. Tvrzení, že Budvar může začernit údaje, které by ho ohrozily na trhu, mě nijak nepřesvědčilo, protože i cena bude mít v tomto případě určující faktor, ale i další identifikační údaje. Umím si reálně představit, že konkurence záměrně sníží některé ceny na trhu, aby tímto zlikvidovala Budvar. Jak bude tímto způsobem pomalu ale jistě likvidován tento náš skvost, tak se již bude připravovat dělení této oslabené kořisti. Budvar bude poté označen za neefektivní, nekonkurenceschopný, prodělečný atd. Dojde tedy k jeho postupné privatizaci, nebo rozumějme likvidaci. Na to právě mlsná konkurence již přece čeká. Jak bude postupně Budvar privatizován, bude docházet k oslabení přítoku peněz do státního rozpočtu. Takže je nutné z registru smluv podle mého názoru vyjmout všechny státní i polostátní podniky. A příklad třetí. Problém vztahu státního monopolisty a soukromého monopolisty. Já jsem tady na konci loňského roku říkal problém s Českými dráhami versus společnost Student Agency. Stát by měl mít podle mého názoru pod sebou strategické podniky, společnosti nebo dopravu a mnoho dalších, právě společnosti a infrastrukturu, která je regulována nebo ji lze regulovat státem ve veřejném zájmu. Na závěr si, dámy a pánové, musíme uvědomit, o co tady skutečně jde. Je tady zákon o státním podniku, tak to dejme třeba do něj, až se tady bude projednávat.
Možná z pohledu občanů to tak může být, ale z pohledu faktického a právního je to tak, že jde o veřejné finanční prostředky vybírané od jednotlivých lidí a spravované na základě rozhodnutí těchto lidí i jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Celá ta snaha je o koncentraci moci. A o tom v podstatě budete rozhodovat.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Miroslava Kalouska.
Já jsem se nepřihlásil s přednostním právem, protože vás chci požádat o pochopení, že využívám své pozice poslance, abych mohl panu ministrovi odpovědět jako zdravotní pojištěnec. On tady řekl, že pro zdravotní pojištěnce se tímto krokem nic nezmění. Byla by to zajisté pravda, kdyby řekl, že pro zdravotní pojištěnce se nic nezmění v oblasti poskytování zdravotní péče. Peníze, které posíláme na povinné pojistné v případě zdravotního pojištění do veřejných zdravotních pojišťoven, mašličky mají a smějí být použity pouze pro poskytování zdravotní péče. Za tímto účelem tam všichni posíláme své zdravotní pojistné, za žádným jiným účelem ne. A to je pro mě, pane ministře, jako pro pojištěnce výrazná změna. A když se podívám na výdaje státního rozpočtu, na které si půjčujete a sanujete z té dluhové služby, tak dovolte, abych vám jako zdravotní pojištěnec řekl, že vám fakt půjčit nechci.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já bych z tohoto místa chtěl říct na rozdíl od pana kolegy Kalouska, že já jako pojištěnec tyto peníze chci půjčit. Já když jsem bral ve své firmě roční odměny, tak se mi samozřejmě protáčely panenky, jaké odvody jsem odváděl. Nedělalo mi to problém. Rozumím celému principu pojištění, ale nevidím důvod, proč mé peníze, pokud mají ležet někde na bankovním účtě v celkové sumě několika miliard, nemohly pracovat a vydělávat zase pro mě, protože já jsem součást státu. Ty diskuse o tom, že to nejsou státní peníze - asi je to pravda. A my jako stát přece máme právo nebo povinnost tyto peníze co nejhospodárněji používat. Ministerstvo zdravotnictví dělá úhradovou vyhlášku a to je náklad pojišťovny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Uvědomte si prosím vás, že naše zdravotnictví je těžce pořád podfinancované. Je zde celá řada nemocí, které jsme schopni léčit, ale nemáme na to peníze. To si uvědomte. A toho bude určitě přibývat, protože nové metodiky, které jsou, jsou nesmírně drahé. Já si myslím, že je naprosto trestuhodné tyto finanční prostředky, které zde jsou, nevyužít ve prospěch těchto nemocných.
Děkuji panu poslanci Kostřicovi.
Já chci opravdu fakticky reagovat na to, že tady zaznělo, že to nejsou státní peníze, co tam leží. To jsou státní peníze, prosím vás.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka v tom smyslu - teď myslím pana poslance Volného. Je to proto, aby ty peníze skutečně byly využívány pouze pro financování, hrazení zdravotní péče.
Zajímalo by mě, proč byly do výčtu obsaženého v zákoně zařazeny právě ty vyjmenované státní svátky a ostatní svátky a ne i ty další. Obávám se, že když se zákon nebude vztahovat na všechny státní svátky a na všechny ostatní svátky ve smyslu zákona o státních svátcích, bude to pro veřejnost matoucí. To samozřejmě jen v případě, že tento návrh bude schválen. To, jak jsem již zmínila, bych nepovažovala za příliš šťastné.
Další vystoupí pan poslanec Mihola a po něm se připraví pan kolega Laudát.
Děkuji za slovo. Ten je dlouhodobě v této oblasti nebo v těchto záležitostech kontinuální, to si můžete ověřit, na rozdíl od některých jiných klubů. Ale nechci tady začínat historický výklad od starověku po současnost. V jiných zemích se regulace v různé míře uplatňuje a tam patří země jako Německo, Francie, Španělsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Benelux, Anglie, Finsko a další. Dá se předpokládat, že dopad na ekonomiku nebude negativní, ale možná spíše pozitivní. Určitě i v rámci volnočasových aktivit, které se budou o těch svátcích nabízet a se kterými se v těchto dnech počítá, tak budou povzbuzením především v oblasti rozvoje cestovního ruchu a dalších podnikatelských aktivit. Důležitým aspektem bude i to, že zatímco ty velké obchody, řetězce, supermarkety jsou soustředěny především ve velkých městech nebo ve městech, tak tady ty další podnikatelské aktivity budou podporovány napříč naší zemí. Přestože obecně tedy podporujeme... A chtěl bych ještě zdůraznit jeden aspekt, který tady možná nezazněl. Tak já jsem takového dojmu nenabyl a opravdu jsem se neptal nějak formálně, dvou tří lidí, ale na několika místech a několika desítek lidí. Předřečnice tady zmiňovala, nebo položila takovou vlastně řečnickou otázku, proč jenom vybrané svátky. Fakt mě to mrzí. On pak přijde zase ve třetím čtení a bude tady rozdávat rozumy a moralizovat. Ale možná že tehdy tady u toho také pan předseda Kalousek nebyl, tak jako tady chybí teď.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Dalším bodem dnešního jednání je Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedající. Zákon o nakládání s GMO byl od svého přijetí v lednu 2004 uceleně novelizován pouze jednou, v roce 2005, v souvislosti s přijetím několika přímo použitelných předpisů Evropské unie dotýkajících se problematiky nakládání s GMO. Od té doby ale výrazně vzrostl význam GMO v řadě vědních oborů, například lékařský výzkum, diagnostické a klinické obory medicíny i průmyslových odvětví, například farmaceutický nebo potravinářský průmysl. V České republice je k nakládání s GMO oprávněno již 100 subjektů a nová pracoviště stále přibývají. Právní úpravu používání GMO pro laboratorní účely je žádoucí přizpůsobit pokroku v oblasti biotechnologií a potřebám praxe tak, aby dalšímu výzkumu a vývoji nebyly kladeny zbytečné administrativní překážky, které mohou mít negativní vliv i na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky. Možnost takového omezení či zákazu se vztahuje jak na GMO, které již byly na úrovni EU pro účely jejich pěstování povoleny, tak na ty GMO, které se teprve v procesu jejich povolování nacházejí. Za účelem provedení transpozice výše uvedené směrnice se dále do zákona o zemědělství doplňuje nová povinnost dodržovat při pěstování GMO odrůd stanovenou vzdálenost od státní hranice České republiky tak, aby se zamezilo případné kontaminaci území sousedních států GMO, států, které toto pěstování nepovolily.
Přivolám kolegy z předsálí, aby věděli, že se hlasuje. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti žádný. Žádám pana zpravodaje, aby se ujal slova. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.
Děkuji za slovo. Navrhuji zemědělský výbor.
Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento návrh byl předložen ještě k projednání zemědělskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky, které ke mně dorazily.
Ten jeden je za prvé zpoždění plateb zdravotnickým subjektům minimálně o jeden den a za druhé možnost, že stát může nařídit splatnost faktur. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Leoš Heger.
Tak já hlásím střet zájmů, protože jsem členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Já jsem vystoupil podruhé, abych se prostřednictvím pana předsedajícího omluvil panu předsedovi Votavovi, protože jsem si uvědomil, že jsem pana poslance Volného nesprávně oslovil a měl jsem ho oslovit jako místopředsedu výboru. Protože, jak už jsem zmínil, v rámci té jeho argumentace, že jsme všichni občané státu a naše úložky do systému veřejného zdravotního pojištění jsme tedy morálně povinni státu dát k dispozici, aby si s nimi dělal, co si přeje, tak další možná úvaha, která může následovat, je, že všechny úložky, které máme u nějakých bank, bychom měli raději než do těchto komerčních bank, které vydělávají ročně okolo 50 miliard, tak bychom měli dávat vlastně taky do nějaké státní banky. Tak se táži, jestli také nemáte ve výhledu to, že by se bankovní systém postupně zase vrátil státu.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce, připraví se pan poslanec Jiří Štětina.
Já už jsem říkal ve druhém čtení, že pokud chcete, aby patřily státu, zrušte systém, který funguje, to je legální, legitimní, zaveďte jednu státní pojišťovnu, a pak na to máte plné právo. To je taková ta úvaha, že stát ohlídá všechno nejlépe. Já si to nemyslím, ale respektuji levicový politický názor, když si to někdo myslí, a proto se utkáváme v těch diskusích. Nebo se to snad jmenuje státní zdravotní pojištění?
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dobrý den. Říkám zcela jednoznačně: Já budu podporovat usnesení zdravotního výboru, protože to není ani levicové ani pravicové, to je prostě zcela normální. Proč to říkám? Ministerstvo zdravotnictví vydávalo, a myslím, že to vydávalo dobře, ale až do října loňského roku, jaké byly celkové zůstatky na bankovních účtech ke konci běžného období. Já si myslím, že bychom už toto číslo měli znát za celý rok 2015, protože vždycky to mělo určitou latenci, která byla asi tak šest týdnů.
Děkuji.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych ráda reagovala na jeden mýtus, a sice že tento návrh se nedotkne pojištěnce jako takového. To v žádném případě není pravda. Prosím vás, zdravotnické zařízení, když je to malé ambulantní zařízení, tak samozřejmě je velmi závislé na obojím. Druhá věc jsou i investice do nákupu nových technických zařízení, kdy v momentě, kdy tato zařízení nedostanou v řádném objemu i termínu splatnost, tak nebudou moci splácet úvěry, leasingy, hypotéky atd. Takže to, že se to nedotkne poskytovatele, pravda v žádném případě není. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Peckové. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji omluvu od 12.30 do 13 hodin pana poslance Jiřího Běhounka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Jenom dvě poznámky.
Rodiny s kočárky, s malými dětmi narukují ráno do supermarketu, večer vyjdou, možná tam i něco koupí, nevím, ale v neděli jsou tam znovu. To je představa normálně stráveného víkendu velké části českých rodin. Já si myslím, že je to strašně špatně.
Pan kolega Novotný. Prosím kolegyně a kolegy, abyste na sebe nepokřikovali. Všichni, kdo se přihlásí, dostanou slovo, buď formou faktické poznámky, nebo řádné přihlášky, ale prosím, nekřičte na sebe.
Kolegyně a kolegové, taková malá inspirace. Každý slušný rodič přece ví, že má být se svými dětmi doma.
Děkuji za slovo. Na pana předkladatele... A myslím si, že se vměšují do našich záležitostí všechny sousední země tím, že brutálně takto omezují práva. A Švýcaři jsou úplně nejhorší. Takže ono to srovnávání s okolními zeměmi... Výsledkem je stejně naprostý architektonický chaos, co jsem tam tak koukal. To je normální ve většině zemí, když už se bavíme o tom Německu. Ale tu cenu vy nenabízíte. Bylo to sváděno na tropení výtržností a rušení nočního klidu. Výborný život to byl zejména pro studenty, kteří dnes dostali takovou ránu 17. listopadu.
Kolegyně, kolegové, prosím o klid. On říkal, že ho navrhne až na konci svého vystoupení.
Ale přece jenom, abych z tohoto nestoudného návrhu nedělal frašku, připomínám jenom, že i na hospodářském výboru bylo poměrně veselé jednání. Více takovýchto návrhů, které občerství naši mysl. To potom z toho vašeho rozdávání jim bude velice těžko. Tam jsou prodejny, všechny prodejny nad 200 metrů. Ale jestli ta plocha bude celá, nebo nebude. Ale všem bych řekl jedno. Co těm Miholům a dalším je do toho, kdo se jak živí, kdo jak pracuje, kdy pracuje a kde pracuje? Každý má právo se rozhodnout. Samozřejmě někdy ekonomická realita, že jestliže nemůže pracovat v tomhle místě, tak velmi obtížně hledá jinde. Ale vy tady dělíte občany na několik kategorií. Mně to skutečně nepřijde normální.
Takže i tato argumentace je svým způsobem na vodě. Ministerstvo vnitra doplňuje, že se toto navržené řešení nejeví jako systémové, vyvolává otázky stran rovnosti, a vyslovuje nesouhlas. Asi není překvapením, že jedno ministerstvo vyslovilo podporu tomuto návrhu, a to Ministerstvo zemědělství. Když si tedy uděláme skóre, tak je to čtyřikrát negativní stanovisko z resortních ministerstev k tomuto návrhu a jednou pozitivní od ministerstva pana ministra Jurečky. Tento podklad se také přenesl i do stanoviska vlády a já si tady dovolím tvrdit, že to, že dostal neutrální a ne negativní stanovisko, je dáno jenom tím, že předkladatelem byl kolega, člen vlády. Tento paragraf byl právě do zákona o registru smluv kvůli Budvaru vkládán. A dále říká, že stejnou argumentaci, jaká je použita k Budvaru, je možné uplatnit i vůči řadě dalších subjektů, které jsou v podstatě ve stejném postavení.
Prosím, pokračujte.
Ale vyjímat jenom Budvar, další tam nechávat, je nesystematické, špatné a je to i součást stanoviska vlády.
Děkuji, já si to poznamenám a udělím slovo panu poslanci Komárkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou.
Já chci reagovat na pana kolegu Farského. Prosím, nedělejme výjimky. Otevřeme dveře. A je to jako s těmi jezinkami. Strčí se tam prstíček Budvaru a za chvilku nám tam vpadnou všechny státní, nestátní a další instituce. Nemůžu ale nereagovat na takové drobné politické rýpnutí, které podle mě vůbec nesouviselo s jinak velice dobrým obsahem projevu pana Farského, když mluvil o tom Agrofertu.